Podívejme se třeba na Finsko, které pan premiér s oblibou zmiňuje, jak řeší udržitelný rozvoj a strategické plánování systémově a komplexně. Vyzývám tedy proto vládu, ale i vás všechny, abyste začali brát ochranu klimatu vážně a mysleli i na další generace. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Farský.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, kteří jste ještě v tuto chvíli v sále, já bych chtěl přednést stanovisko za klub Starostů a nezávislých a upozornit vás na doplnění usnesení, které tady představím. Jsme totiž podporovatelé tohoto přístupu otevření tématu, který nás ovlivňuje úplně všechny, ale mnohdy si můžeme připadat malí v tom, co v něm dokážeme změnit. My jsme chtěli obrátit vaši pozornost k oblasti, kterou můžeme zlepšovat takřka okamžitě a kde tu povinnost, myslím si, máme zásadní, a to je otázka kvality půdy a kvality vody, zvláště té podzemní. Jako Starostové a nezávislí už jsme k některým konkrétním krokům přistoupili. Čísla jsou totiž alarmující.
Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 11 hodin do 13 hodin z důvodu návštěvy lékaře. Děkuji paní ministryni. S faktickou poznámkou bude reagovat nejprve pan poslanec Třešňák, po něm pan poslanec Skopeček.
Pěkné poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych jenom reagoval na paní ministryni. Našel jsem si některé citace jak z toho SEKu z roku 2015, tak z Národního akčního plánu. Takže máme to tedy chápat tak - to je otázka na paní ministryni - že budou paralelně postupovat ty práce na obou lokalitách, a bavíme se tedy o jednom bloku v lokalitě Dukovany a o jednom v lokalitě Temelín? A dovolím si možná jednu poznámku. Nepřijde mi od vlády úplně fér svolat tento výbor do plenárního týdne, obzvlášť když se ho mají tedy účastnit ministři i poslanci.
Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl zejména reagovat na paní navrhovatelku, respektive zpravodajku Balcarovou, která tady v úvodu říkala, že Evropská unie je nejsilnější ekonomika, a proto si může dovolit být lídrem té dekarbonizace a podobně. Není to pravda. Když se podíváte na tempa růstu evropských ekonomik, tak ta jsou v porovnání s ostatními ekonomickými centry jedna z nejnižších. A bude to mít dopad i na peněženky našich občanů, protože když se podíváme, co se děje v automobilovém průmyslu, kde ty normy na přísnější imise jdou už dávno za hranici fyzikálních zákonů, tak to znamená jediné: dramatické zdražování automobilů pro normální občany. Ty elektromobily, které jsou samozřejmě mnohem dražší, protože technologie ještě nejsou tak vyvinuty, ty si samozřejmě běžní občané dovolit nemohou, a ti budou platit za toto opatření v daleko větších cenách těch běžných automobilů. Takže já bych poprosil, chraňme životní prostředí. Dělejme skutečně racionální věci, kterými životnímu prostředí pomůžeme. Protože životní prostředí se zlepšuje v zemích, kterým se ekonomicky daří.
Děkuji.
Dámy a pánové, já nebudu vystupovat s nějakou faktickou argumentací. To si nechám na vystoupení, ke kterému jsem přihlášen. Ale nevím, zdali k němu dneska vzhledem k přednostním právům dojde. Takže Sněmovna v tuto chvíli má vlastně platné stanovisko, které je vlastně převzato jako stanovisko výboru pro evropské záležitosti. Já to samozřejmě potom ještě upřesním.
Takže to je věc, kterou jsem zde chtěla říct. Pak jsem chtěla zmínit, co se týká toho dokumentu Čistá planeta pro všechny. Je to strategická vize, kterou předkládá Evropská komise. A chtěla jsem říct, že ta vize není o tom, že cílem je být nějak moc zelený nebo být udržitelný. A to, že Evropská komise chce být lídrem, má také svoje opodstatnění. Takže když to nebudeme my, zřejmě to nebude nikdo. Nemůžeme říkat, že Čína nic nedělá. Takže když budeme lídři, budeme vlastně čerpat všechny výhody, které to přináší. Protože my jsme tak malá ekonomika a malý stát, že vlastně ty naše aktivity nebudou mít žádný významný dopad. Takže tak bychom k tomu měli přistupovat. Ne se alibisticky schovávat za Čínu nebo jiné země. To opravdu není dobrá pozice. Měli bychom se chovat zodpovědně a měli bychom začít utlumovat spalování fosilních paliv. Ne tak, jak je to teď. Nechci mluvit dlouho, chci dát také prostor ostatním řečníkům. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Toto vyhodnocení dopadu lze následně využít v probíhajících debatách jako podklad pro argumentaci, proč je některý z uvedených scénářů pro Českou republiku nevhodný; Poslanecké sněmovně informaci o konkrétních krocích, které podniká a hodlá podnikat v reakci na klimatickou změnu; Takže toto je můj návrh usnesení.
Vážené dámy a pánové, debatu o klimatu bychom měli vidět ve dvou rovinách. Bylo by špatné, kdybychom sklouzli do debaty, zda oteplování planety způsobují skleníkové plyny, nebo přirozené přírodní cykly. Pravdou bude nejspíš částečně obojí. Oteplování je pro mnohé, zejména ostrovní země doslova likvidační. Česká republika, ani kdyby se rozkrájela, teplotu planety nesníží. Naopak, musíme se snažit daleko více, protože máme větší problém než zvýšenou teplotu v Praze nebo v Pelhřimově. Naši občané už totiž dnes denně na následky emisí umírají. Vážené dámy a pánové, mnohý z vás zaznamenal nelichotivou statistiku. Nejvíce sídel s vysokou koncentrací jemného polétavého prachu v Evropské unii se nachází v Polsku a České republice. V debatě o ochraně klimatu se často debatuje o tom, co způsobuje změny klimatu. Klima se otepluje a současně přibývá v ovzduší nejen CO2, ale stovky dalších a daleko jedovatějších nebo nebezpečnějších zplodin. Pokud se bavíme o ochraně klimatu, měli bychom mít na paměti, že nejde jen o klima. Emise, které vypouštíme do ovzduší, jsou problém, se kterým se nedá moc dlouho žít, ale naopak se s tím dá velmi rychle a bolestivě umírat. Zpráva o životním prostředí České republiky z roku 2017, kterou v úterý schválila vláda, říká, že Česko má v rámci Evropské unie nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele. Podle posledních vědeckých studií znečištěné ovzduší zabíjí více než války, nemoci i nehody.
Pevně věřím, že to, co se včera schválilo, bude schváleno i dnes, protože otázka vzdělanosti je naprosto klíčová. To je naprosto zásadní, aby učitelé byli dobře odměněni, aby byli motivováni, aby do školství chodili odborníci. Já pevně věřím, že včerejší hlasování bude dnešním hlasováním potvrzeno.
Sociálně demokratický klub hlasoval v roce 2016 tento cíl v prosinci. A sociálně demokratický klub, a oznamuji pozici sociální demokracie, bude hlasovat toto usnesení i dnes. Kromě toho, že jsme si včera schválili nové usnesení, že budeme schvalovat zvyšování platů od 1. ledna. Takže ukončeme tuhle hysterii, je to nedůstojné! Usnesení, které jsme schválili včera, je v souladu s programovým prohlášením vlády!
Děkuji. Když vás vidím, tak vás nemůžu nechat zastoupit.
Děkuji za slovo. Ještě jednou hezké dopoledne. Já bych chtěl jenom reagovat vaším prostřednictvím na vystoupení pana kolegy Bartoška po té technické stránce. Omlouvám se, pane předsedo. Čili to je pouze k té technice.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je až fascinující, že v jednom klubu je shoda na tom, že to včerejší usnesení mělo projít a je v pořádku, že prošlo, a zároveň z toho samého klubu tady máme vznesenu námitku, trávíme tím dneska už hodinu a půl času. Jestli jde opravdu o to, abychom to usnesení tady měli schválené, tak je nejjednodušší, aby byla celá ta námitka schválena, jestli to ještě teď jde.
No, my jsme mimo rozpravu. Kolega Bartošek je připraven s přednostním právem, čili nemohu nikomu jinému udělit slovo.
Samozřejmě že vím, že včera bylo jednání. A také vím, jaký byl navržen postup. A dnešní postup je v plném rozporu s tím, co se tam dohodlo. Já za to nemůžu, že hnutí ANO změnilo strategii přes noc a postupuje v rozporu s tím, jaká byla dohoda. Za to já nemůžu.
Já tomu rozumím.
První k jednacímu řádu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abych parafrázoval klasika, tak prostřednictvím pana předsedajícího: Milý Jaroslave, milý Honzo a milý Pavle, to se ti s tou sirkou vymstí. To jste opravdu chtěli? Toto opravdu přednášíte učitelům této země, že jim říkáte, že sliby, které jste dali, takovýmto způsobem budete dodržovat?
Když se to hodilo, tak se to přijalo, když ne, tak se to nepřijalo. Takže jenom se omezím na prosbu prostřednictvím vás, pane předsedo: Milý Petře Gazdíku, to by se mi to jinak žilo, kdybych byl součástí vládní koalice, kam jsi mě zařadil.
Námitka byla Sněmovnou přijata. Není tomu tak. V tom případě prohlašuji hlasování číslo 314 za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám o novou registraci. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji za slovo. Já jsem nabídl vládní koalici politické východisko, evidentně ho odmítla. Dnes je jiné složení Sněmovny než včera. To je legitimní, kdyby to bylo bezprostředně. To ještě neznamená, že ta námitka padne, ale řídící schůze počká, až dojde ke kontrole hlasování. A pak ta námitka padne nebo ne. Evidentně se to nestalo. Jestli to byla něčí chyba, tak si to vyříkejte vy, kteří máte pocit, že se chyba stala. Takže precedent, pokud to projde, je přesně takový. Prohraji hlasování, ukončím schůzi, druhý den si zajistím větší počet poslanců a změním hlasování. To je precedent, který se chystáte udělat. To je ta procesní stránka. Je to jednoduché. O tom budeme hlasovat, o tom je ten spor. A většina, ne všichni, proto používám ten pojem většina, většina vládní koalice s tím nesouhlasí. Tak by bylo legitimní tady přijít a říct: My s tím nesouhlasíme, my těm učitelům nechceme tolik přidat proto, proto, proto. To je legitimní politický názor. Pokud ten bod zařadíme, já jsem za nás slíbil, že ho nebudeme vetovat, že jsme připraveni ten bod projednat. My se za svůj názor nestydíme, my jsme hlasovali včera pro zvýšení platů učitelů a jsme připraveni pro to hlasovat i dneska. Ale nechceme připustit zneužití jednacího řádu proto, abyste se vypořádali s usnesením, které se vám nelíbí. Nechápu, proč takhle nepostupujete, protože pak by nebyl žádný procesní ani procedurální spor a vrátili bychom se k samotnému obsahu.
A nyní pan předseda Kováčik. Tak prosím.
Přesně to, o čem mluvil pan kolega Stanjura, se totiž teď děje. Teď už k vám prostřednictvím pana předsedajícího. Proto bezprostředně. To si myslím, že je věc, která je chybná. Opakuji, že nejde o věcnou podstatu, jde o procedurální věc.
Budeme hlasovat o námitce proti mému postupu, tedy o tom, že námitka pana poslance Foldyny byla nebo nebyla podána bezprostředně. Kdo je tedy pro námitku? Kdo je proti námitce? V hlasování číslo 312 je přihlášeno 170 poslanců a poslankyň. Takže nyní se dostáváme zpět do uzavřeného bodu.
Pokud diskutujete jiné věci, než je zpráva vlády o ochraně klimatu, tak prosím v předsálí! Pan ministr to sice může překřičet, ale stenografický záznam, pochybuji, že budou schopny stenografky zaznamenat, protože nebudou slyšet vaše vystoupení.
Já jsem tajně věřil, že dramatickým hlasem tady ještě tomu dodám další váhu, i když si troufám říct, že ta čísla jsou jasná a že na ně není ani potřeba ten dramatický hlas. Přesto bych rád korigoval drobnou nepřesnost, která se v této souvislosti objevila. Především jde o informaci, že do 12 let hrozí planetě ekologický kolaps. Toto ve zvláštní zprávě mezinárodního panelu pro změnu klimatu z loňského října určitě nenajdete. K efektivnímu dosažení globálních cílů ochrany klimatu je klíčová široká mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými státy včetně zapojení soukromých subjektů, municipalit a jednotlivců. V prosinci roku 2015 byla proto v Paříži přijata nová mezinárodní dohoda, která zahrnuje široký okruh států a počítá nově se závazky pro vyspělé i rozvojové země. Pařížská dohoda se kromě snižování emisí skleníkových plynů - to je tzv. mitigace - zaměřuje také na přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu. Tady mluvíme o tzv. adaptaci. Dovolte mi ještě pár možná suchých čísel, ale významných. Řekněme si totiž něco o aktuální pozici emitentů. A ještě vám řeknu několik docela aktuálních čísel, která jste si možná taky našli. Objevila se nedávno před několika dny v rámci nových statistik. Jedná se celkem zhruba o 33 mld. tun ročně. A vlastně vykompenzovává v tom negativním slova smyslu úspory, ke kterým se dneska zavazuje Evropská unie. Já to neříkám proto, abych byl alibistický, že nemá smysl něco dělat. A teď z pozice České republiky. V případě České republiky jsou vysoké měrné emise zapřičiněny především velmi vysokým podílem průmyslu na hrubém domácím produktu.
Ještě musím otevřít rozpravu v tomto případě. Takže otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Budeme muset také rozhodnout o návrhu volební komise na volbu tajnou a o tom budeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu na tajnou volbu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Otevírám bod číslo Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
Postup v této volbě bude identický. A i v tomto případě nám návrhy předal a projednal školský výbor Poslanecké sněmovny. Tady vás, kolegyně, kolegové, prosím o pečlivost při vyplňování lístků, protože budete tam mít 13 jmen. Takže prosím o pečlivost. I v tomto případě, pane předsedající, prosím o rozpravu a návrh na hlasování o tajné volbě.
Nikdo není přihlášen ani se nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu volební komise na tajnou volbu. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
A ve 14.30 bych Sněmovnu před zahájením odpolední části seznámil s výsledky voleb.
Ano, děkuji.
Významnou roli budou hrát také programy podporující přechod na alternativní paliva, tedy nejenom z hlediska osobní automobility, ale také veřejné dopravy. Z hlediska dalších opatření - už se blížím ke konci. Například aktuálně do konce března běží poslední výzva kotlíkových dotací, která samozřejmě také směřuje ke snížení spotřeby fosilních paliv. V oblasti energetické účinnosti a podpory obnovitelných zdrojů pokračuje, jak jsem říkal, program Nová zelená úsporám a dál budou spuštěny nové výzvy na snížení energetické spotřeby i pro veřejné budovy v rámci operačního programu Životní prostředí. Tam musím říct, že jsme úspěšní z hlediska snižování emisí, respektive z hlediska snížení energetických úspor jak v oblasti občanských staveb, tak i veřejných budov. Města a obce rovněž podporujeme v rámci čisté mobility. Hodně se tady diskutovalo o možnosti podpor elektromobility i pro občany. Teď s tím nechci zdržovat, ale rád na případné otázky odpovím. Povědomí občanů o změně klimatu také zvyšuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty.
Stihnu za půl minuty, protože se bavíme o budoucnosti, vážená ctěná Sněmovno, vládo.
Děkujeme. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jedná se o druhé kolo. Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Přeji vám, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. V této radě 1. října 2018 skončilo funkční období paní Miladě Richterové a potom letos 6. března 2019 panu Richardu Svobodovi. Takže v této volbě obsazujeme dvě volná místa. V předchozí volbě už byl zvolen pan Vadim Petrov, kterého následně 18. března 2019 do funkce jmenoval předseda vlády, a nyní zbývá dovolit druhého člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Nyní, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu.
Ano. Děkuji.